Nelze si to myslet, nelze to nikomu tvrdit. V plánovaných výdajích státu nebyl omezen žádný výdaj. Stavební zákon je v mezirezortu, projednávají ho jednotlivá ministerstva. A poslední věc, těch 900 milionů jde do majetku měst a obcí v České republice. Stát není ve své podstatě ten, který staví. Samozřejmě jsou to kraje a obce, které ve svých rozpočtech mají na výstavbu, i bytovou výstavbu, na jednotlivé projekty vyčleněny peníze. My to chceme akcelerovat.
Také děkuji. Je to pan poslanec Heller, který se mezi 16. a 19. hodinou omlouvá z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.
Také děkuji za přednesené návrhy, a nyní se tedy dostáváme k přihlášeným.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k tomu, že Česká republika je podle informací Eurostatu zemí s třetí největší inflací z celé Evropské unie.
A pokud skutečně chcete 250 miliard někde vzít, tak buď je to na dluh, anebo chcete škrtnout něco za 250 miliard. Já tam ten prostor nevidím. Bylo to rozhodnutí vaše, prostřednictvím pana místopředsedy, nebo rozhodnutí odborného útvaru Ministerstva financí? Pokud rozhodnutí odborného útvaru, tak si prosím nepřipisujte zásluhy. Pamatuji si politiky, ano, kteří do dneška o sobě tvrdí, že jsou pravicoví. Tak jak je to s tou vaší pravicovostí? Bez debaty. No, možná. Můžete zpochybňovat leccos, můžete zpochybňovat politický program, politické názory, ale pokud začnete zpochybňovat čísla statistických úřadů, tak v té debatě nemá cenu vlastně vůbec pokračovat. Já jsem si tu tabulku neobjednal, já jsem ji viděl v tom samém okamžiku jako vy, když bylo publikováno. Dodatečné příjmy - mýtus. Zjevily se dodatečné příjmy a stát vybírá desítky miliard daní navíc. Rozumím kritice opozice - vláda se nestará o české občany. K našim občanům a k našim firmám. Nebo máte pocit, že jdou někam jinam? A mimochodem, budeme mít za týden data za první čtyři měsíce, tam už se dá procentuálně odhadnout, jak se plní příjmy. Všechny dodatečné příjmy z lednové makroprognózy jsme zapojili, většinu do sociální oblasti. Mimochodem jsme taky museli zvýšit platbu za staré dluhy. To je pravda, taky jsem to říkal, když jsem tady obhajoval státní rozpočet a říkal jsem, na co jsme ty peníze, dodatečné příjmy, na jaké dodatečné výdaje jsme je dostali. Druhý mytický zdroj příjmu, o kterém slyším, jsou příjmy z emisních povolenek. Víte, kolik máte ve schváleném rozpočtu?
Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky a další vystoupení s přednostními právy. Nejprve tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Feranec a připraví se Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Na začátku říkal, že za inflaci může schodek, nezodpovědné hospodaření vlády. To jenom pro vysvětlení těchto závislostí a pojmů.
Děkuji. Nyní Patrik Nacher se svou faktickou poznámkou.
Budu reagovat na pana ministra a pak jinak k tomu samotnému návrhu něco řeknu, protože jsem přihlášen, ale teď na faktickou. Vy jste říkal, že já mám dělat nějaké svoje tabulky a ušetříme peníze za Eurostat. To znamená, že je v lepším průměru. A já vám tady dávám srovnání, kde se srovnává srovnatelné - klasická standardní doba před covidem a to, co vlastně teď bereme, že už ten covid víceméně odeznívá.
Myslím, že teď už je všechno v pořádku. Myslím, že počet přihlášených se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh? Návrh byl přijat. Hlásí se pan předseda klubu SPD Fiala.
Děkuji za slovo, já bych se chtěl také vymezit ke slovům pana předsedy poslaneckého klubu hnutí KDU-ČSL k tomu, že vlastně všechno je obstrukce. Já jsem tady žádné obstrukce dneska neviděl. Já myslím, že všichni chceme ulevit občanům České republiky, snížit daně, to je výjimečná záležitost, kterou já osobně bych si nenechal ujít. A jsem přesvědčen, že obě dvě strany, jak koalice, tak opozice, si vysvětlují, jaká varianta snížení daní, jaká varianta snížení cen pohonných hmot by byla pro Českou republiku nejlepší. Je to diskuse o tom, která varianta je lepší.
Já ho mám přečtený, pane ministře. Taky ještě připomeňte prosím, a nezapomínejme na to, že je tam další graf, který potvrzuje šesté nejnižší zadlužení v rámci Evropské unie. A já dokonce možná - nevím teď, teď fakt nechci to tvrdit se stoprocentní jistotou - jestli to za mnou byli jenom ústně konzultovat, nebo jestli jsem dokonce podepsala i příslušný referátník, netuším. Takže nevím, za koho bych se schovávala nebo neschovávala, ale rozhodnutí to bylo samozřejmě moje. Já jsem také mohla nedat na to doporučení, což bych nikdy neudělala, protože to bylo správné doporučení skvělého odborného aparátu, který řídí obsluhu státního dluhu na vysoké úrovni bez ohledu na to, kdo je ministrem. Ten ministr může to maximálně zkazit tím, když na ty lidi nedá, a to věřím, že ani vy neděláte. Z toho vás určitě nepodezírám. Za dva roky jsme pod průměrem. Ale samozřejmě to doufám, že mě nepodezíráte, ale řekla jsem to zřejmě příliš zkratkovitě. Takže to bych jenom na upřesnění, aby tady něco takového nezaznělo. Já vím, že životní a existenční minimum, pane ministře, se týká osmi druhů sociálních dávek, a vstupuje a navyšuje je, těch sociálně nejpotřebnějších.
To ani omylem, přátelé. Ale tady nějakým podivným způsobem předpokládáme, že ono se to nějak udělá. Ne, on to někdo musí udělat. Ale co bude dál? Všichni máme waiting listy, já mám spoustu pacientek, které čekají na to, až se dostanou na řadu, a teď jim mám říct: Prosím vás, budete čekat, protože sem přišli lidé, kteří jsou víc lidi, nebo jsou potřebnější, nebo jak to tedy máme nazvat?
Také děkuji. Nyní načtu ještě omluvu.
Tak jsem tehdy rozhodla, že se předfinancujeme. A můžete mě tady za to dehonestovat, jak chcete. Dneska by vašeho ministra financí z toho bolela hlava, kdyby splácel s takovými velkými úroky. Já jsem to nechala spočítat. Bylo by to o 200 miliard víc, kdybychom dali na všechny vaše pozměňovací a poslanecké návrhy. Tak jenom tolik jsem chtěla připomenout. A určitě se dostaneme k těm daňovým zákonům.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ale tak se nebavme o těch číslech. Jedná se o odpuštění anebo odložení plateb za obnovitelné zdroje. Nevím, proč se tomu vláda brání. Je to elegantní nástroj. Je to nástroj, který se používá i v jiných zemích Evropské unie, například v Německu. Je to elegantní nástroj, kterým si mohu nastavit spotřebu domácností a přes něj mohu krásně vyplácet přesně to, kolik si vláda řekne.
A já tady mluvím o konzistentnosti. Vidíte? Já jsem byl pro snížení daní nebo jejich zrušení, ať už jsem byl v koalici, nebo v opozici. Takže o to tady jde - o konzistentnost postojů.
Nyní pan ministr Zbyněk Stanjura. Připraví se pan ministr Martin Kupka s faktickou poznámkou.
V příštím tisku navrhujeme zrušit silniční daň tam, kde to jde. To je trvalé opatření. Je to daň, která je komplikovaná, byrokraticky náročná, která zaměstnává stovky úředníků a má poměrně malý výnos. Ruším agendu, pak můžu rušit i pracovní místa. Nikdo neobhajuje stávající výši inflace. Je to díky chybné rozpočtové politice minulé vlády. A já jsem se ptal, kdo z ekonomů tyto vaše šílené ekonomické nápady podporuje?
Chci jenom připomenout, že za dluhy Česká republika zaplatí v letošním roce 50 miliard korun. To je dluhová služba, kterou zaplatit musí, která se odráží v rozpočtu každého roku. To je 50 kilometrů dálnic, přeloženo do konkrétní, viditelné podoby. V Maďarsku na pumpách dohlížela policie, aby nedocházelo k ještě dramatičtějším scénám. Je to prostě tak.
Nyní pan zpravodaj Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Bureš s faktickou poznámkou. Prosím.
Musím říct, že jsem z toho pochopil, že vám je skutečně jedno, jaké bude zadlužení našeho státu, což znamená občanů České republiky. A z mého pohledu je to opravdu velký zásah do společnosti, protože vy je skutečně vedete k nesprávným ekonomickým úvahám. A pokud tady budeme mít pokračování těchto dluhů, tak to zaplatíme my všichni, hlavně střední třída, právě i v tom, že se jim bude snižovat hodnota jejich výdělků a hodnota jejich úspor díky pokračující inflaci.
Pan poslanec Zlínský od 18.30 ruší omluvu z dnešního dne. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Bureš, připraví se pan ministr Válek, potom pan poslanec Patrik Nacher.
Mě by zajímalo, jestli pan kolega, který tady říkal, že dluhy jsou fiktivní záležitost, jestli on takhle přistupuje i ke svému hospodaření své vlastní domácnosti, jestli takovýmto způsobem chodí do banky a říká si o další a další úvěry, které by si chtěl brát na provoz své vlastní domácnosti.
S Orwellem jsem zase narazil na ten problém, že mi nějaký občan do mailu napsal - on to tedy psal nám všem, on tam napsal, možná jste to dostali také. On nám napsal: "Vážení politici, když Orwell psal svůj román 1984, myslel to jako varování, ne jako návod." V tu chvíli mně přišla žádost z jedné televize, zda bych se nezúčastnil debaty na téma omezování nebo boj proti dezinformacím a připravovaná legislativa v této oblasti a že se to chystá na Ministerstvu spravedlnosti. On mi obratem řekl, že to není pravda, že na Ministerstvu spravedlnosti se žádný takový zákon nepíše a nechystá a ani to nemá v úmyslu. Takže to vypadalo, že to bude Ministerstvo vnitra. Nicméně jak jsem se dozvěděl teď z dalších novinových článků, které tady mám k dispozici a které případně mohu citovat, tak ani na Ministerstvu vnitra se žádná taková právní úprava nechystá. Pan ministr Rakušan sdělil pouze České televizi, že represivní kroky v podobě přípravy nové legislativy jsou až nejkrajnějším řešením, o kterém v tuto chvíli vedeme pouze teoretickou diskusi. Přesto můj rozhovor s danou televizí proběhl, řešili jsme téma přípravy nového zákona, i když mi z ministerstev řekli, že se žádný nový zákon nepřipravuje. A pokud moje znalost sahá, tak jsem byl potom citován pouze v hlavních zprávách, že byl bych v takovémhle případě konzervativnější. O tom, že mi ministr přímo řekl, že se nic nechystá, v té reportáži nebylo nic. To znamená, tady existuje reálně nějaká poptávka po tom, aby došlo ke změně legislativy, ale popírá to jak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo vnitra. A Pirátská strana je strana, která má k dispozici vicepremiéra pro digitalizaci a týká se to i digitálního prostoru, a především má svého zástupce jako předsedu Legislativní rady vlády a ministra pro legislativu. A já bych to právě chtěl vysvětlit v rámci speciálního bodu, který bychom zařadili na pořad schůze. Mohli bychom se skutečně bavit nějakým způsobem konstruktivně, případně potom přejít na jednání ve výborech. To znamená, jestliže pan Michal Klíma tvrdil, že analýz máme dostatek, tak Úřad vlády ale říká, že nemají žádnou. Existuje nebo neexistuje? Podle všeho ani neexistuje. Nejhorší ale je, že u nás není vůbec nic. To jsou lidé, kteří vědí, že jsme v nějaké informační válce, že je třeba bojovat proti ruským trollům, nicméně i oni se pozastavují nad tou formou, že není možné, aby se tak dělo pouze ústně, bez jakékoliv právní úpravy. Na Slovensku například přijali velice rychle, v nějakém zkráceném řízení, příslušný zákon, který je podroben obrovské kritice, protože obsahuje velice vágní definici o tom, že mohou být postihovány všechny škodlivé informace, tečka. Na Slovensku nemají potom zřejmě žádnou možnost soudního přezkumu. Je prostě složitá doba, je těžká doba, měli bychom rychle udělat také zákon, ať máme aspoň ten zákon. Ale mně nevadí jenom to, že nemáme ten zákon, mně by samozřejmě vadil i ten slovenský zákon, který podle mě je naprosto v rozporu i s mezinárodními závazky. Svoboda názoru dopadá na právo změnit názor, kdykoli a z jakéhokoli důvodu si osoba svobodně přeje. Jsou chráněny všechny druhy názorů včetně názorů politické, vědecké, historické, morální či náboženské povahy.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní přesedající, za slovo. Co mi vadí, že takto důležitý dokument a takto důležitá věc není zařazena na program jednání této Poslanecké sněmovny. Takže paní předsedkyně, já bych vás chtěla velmi poprosit o zařazení bodu, a to je Strategie zvládání uprchlické krize, a chtěla bych, aby tento bod byl zařazen na pořad této schůze.
Děkuji za přednesený návrh.
Děkuji, pane předsedo.
Byla jsem to já, která jsem vás tady pomalu prosila: Pojďme, schvalme ten program, řešme to. Jestli pak vláda přijde s nějakým lepším řešením, tak přijďme a řekněme: Máme na stole jiné řešení, ale je nutné to přijmout od 1. ledna. My jsme vám to tady stále říkali. Musíte vypsat další dotační program, musíte pomoct! To budeme čekat do 31. května, než tedy zasednou premiéři? Dneska se avizuje, že každý kraj měl dostat 10 milionů. Tak se jich zeptejte. Nedostali do současné chvíle ani korunu! Takže já si myslím, že používat tady to, že se tady pomáhalo v rámci covidové doby, a nebyla jiná možnost, a vy jste teď v té samé situaci, akorát že my pořád vám opakujeme to, co vy nechcete slyšet, že jsou tady dvě krize. Je tady krize uprchlická a je tady krize hospodářská a musí se řešit obě ty krize najednou. A nechcete pořád slyšet jedno, že 24 států snížilo DPH, zastropovalo ceny. A proč jsme to neudělali my? Protože to navrhla minulá vláda? To je ten důvod? Děkuji vám za pozornost.
I vám hezké odpoledne. Já samozřejmě ty grafy mám a já v tom ležím pořád. A že tam v roce 2017 byly evropské peníze? Vám také přijdou evropské peníze. To znamená, neutekl ani měsíc a už zvažujete, že ho zvýšíte. Tak to mi nedává vůbec žádný smysl. Vždyť vy o nich sami mluvíte. Říkáte: Zvýšíme rodičovský příspěvek. Dobře, můžeme se hádat o kolik. Máme tam zvýšení příspěvku na mobilitu. Vždyť to jsou přece ti všichni nejvíc potřební. Vy říkáte: My jsme nasměrovali k lidem, říká pan premiér, 74 miliard. Nejmenuji KDU, to hlasovalo pro, ať jsem spravedlivá. A já jsem vždycky spravedlivá, já jsem si to našla. Tak abychom věděli, o co jde. A teď se to nasměrovalo k lidem? Ale je to úplně jedno. Je jedno, kdo má na tom zásluhu. Vy o tom víte, ale to je ze zákona a prostě to dát musíte. Nebojte se, nebojte se, střední třído, my vás padnout nenecháme. To vlastně říkáte. Oni chtějí tu dobu přežít. Vyčítáte nám covidovou dobu. Já už jsem to tady říkala x-krát. Co nám vyčítáte? Neměli jsme tu covidovou pomoc dělat? Mám to rozklíčováno položku po položce. Vzpomeňte si, poslední pravicová vláda, jak se zachovala k DPH, jak zvýšila daň z nabytí nemovitých věcí, jak se zachovala v krizi, komu co dala? Kdybyste je tam nasměrovali a ti lidé - a ta ekonomika - je měli, tak nejsou v takovém problému. Kolik dávaly další ekonomiky? A pane ministře, jmenoval jste Německo. Vy jste si vybral spotřební daň, ale díval jste se, jaká je zadluženost Německa, kolik procent HDP? Že je dvakrát taková jak České republiky? A jaká je masivní pomoc? Vybral jste si jednu položku. Nebo vy počítáte, když říkáte, co bude potom, až ta úleva skončí? Že navždy, prostě že už se z toho nikdy nevyhrabeme? To snad ne! Covid také nebyl navždy, doufejme tedy, doufejme. Eurostat to tam ukazuje jasně, kdo je před bankrotem a kdo není.